A my se musíme tomu bránit. A vy jste to bohužel nevyužil. Ale vždyť ti ostatní nás převálcují. To znamená, rodinný dům, co topí uhlím a plynem, byty, co mají plynový kotel, osobní auta na benzin a naftu. Vznikne nějaký fond. Zase tam budou něco rozdělovat. Sociálně-klimatický. Mluvili jste tam o energetické radě, jak všechno bude fungovat, jak všichni společně. No tak to určitě! Vy to stále vykazujete, že vy jste, ano, možná jste v tom pokračoval. Ale bylo to za nás. Naše předsednictví akorát udělalo užitečného idiota k prosazení zájmů Evropské komise a Německa díky tomu, že zkrátka jste to nezvládli. Ursula vás pochválila. Titulek je: Evropská komise nás podrazila. Tak proč jste se nechali podrazit? Je to útok na automobilitu jako takovou. České předsednictví, jinak říká úspěšné - no dobře, tak je z ODS, co by měl říkat? A vy jste jí nedali mandát na vládě? Za nás ministři, když šli do Bruselu, tak měli mandát, musela jim vláda schválit mandát. A přece ten Zajíček tam musel s ní sedět, nebo někdo? No, jasně. Všechno v EU je tvrdý - no vidíte, tady to říká - všechno v EU je tvrdý výměnný obchod. Ale to vy jste nepochopil, že je to tvrdý výměnný obchod. Deal musíme dělat ve dveřích a nenechat dveře zaklapnout dřív, než dostaneme protihodnotu. Změnu tedy tlačí Evropská komise? Ptá se tady nějaký redaktor - Ondřej Šmigol, nebo jak se jmenuje. Ale na rozdíl od dekarbonizační legislativy, kde se autoprůmysl předem podvolil, tak tady je jeho odpor silný a tvrdý. Zaprvé návrh Euro 7 je vztažený na všechno. Na osobní auta, dodávky, náklaďáky i autobusy. No tak nebude jezdit nic. Správně. A to v podstatě hned. Automobilky tím otevřeně vyhrožují, protože vzniklé náklady nejsou schopny schovat do marží. U aut vyšší kategorie typu Škoda Kodiaq, které stojí přes milion, jsou schopny to schovat, protože zákazník tam až tak nehledí na to, jestli zaplatí o 100 000 víc. - A prosím vás, já vůbec nevím, za koho ti Starostové tam jsou. To vůbec neřeším, my jsme to nikdy neřešili. Naprosto amatérský postup a důkaz neschopnosti MMR nastavit transparentní podmínky pro hodnocení kvality a potřebnosti projektu. Proč MMR měnilo podmínky spoluúčasti žadatelů? Při předpokládaném přetlaku žádostí měli nastavit výši dotace například na 50 %, aby eliminovali účelové podávání dotací. Jak je možné, že jsou subjekty vyzývány k doplnění povinných příloh? Poctivě jsme nahráli všechny povinné přílohy v domnění, že nedoložení je důvodem k vyřazení žádosti. Píše: Všichni ředitelé připravovali své projekty jistě dlouhou dobu tak, aby byly smysluplné a přinesly škole, tedy žákům, prospěch. Ve školství jsme neustále vyzýváni k rovnému přístupu ke všem a snažíme se o něj. Tady se mi rovný přístup zcela vytratil. Podstatný je čas podání, což shledávám jako nedůstojné kritérium, stejně tak jak měnit minimální výši dotace měsíc nebo dva před podáváním projektu. Tam, kde to bylo, v Ústeckém kraji. Potom Ing. Žádáme dodržování zásad transparentního a rovného přístupu. Děkujeme. Základní škola a Mateřská škola Radonice, okres Chomutov. Připojujeme se ke stížnosti ke způsobu předkládání žádostí. Bohužel jsme se opakovaně snažili o veškerá doplnění podkladů. V předchozím případě zrušené výzvy jsme byli výrazně výše za stejných podmínek. Do cirka 13.00 se systém výrazně sekal, všechno se dlouho načítalo, nebylo možné přidělit přístup, nahrát plnou moc, systém vypadával. Většina projektů nad čarou byla podána do půl hodiny. My pracujeme v systému několik let, ale za nás nelze žádost vyplnit řádně a nahrát veškeré dokumenty do půl hodiny. I kdyby systém fungoval normálně, výhodu tedy mají ti, kteří vyplnění systému účelově odbudou. Toto vnímáme i jako velkou nevýhodu průběžných výzev, která de facto zvýhodňuje žadatele podávající neúplné a nekvalitní žádosti na úkor žadatelů pečlivých, podávajících žádosti dle požadavků poskytovatele podpory. Potom tady je Petr Kouřil, starosta obec Určice. Potom je tady Ing. Michaela Matoušková, obec Řečany nad Labem. Klikací soutěž naprosto nevystihuje kvalitu ani potřebnost projektu, jen časové hledisko, které ovlivňuje mnoho faktorů od rychlosti pořízení dat, co se týče jejich nahrání a velikosti souboru, jak je vidět i na časovém rozpětí podaných žádostí. Žádáme o navýšení alokace a do budoucna o přehodnocení způsobu podávání žádostí o dotaci. Potom je tady Renata Válková, ředitelka, Základní škola Baška. Je zjevné, že potřeba finančních prostředků v této výzvě je výrazně vyšší. Je zjevné, že došlo ke klamání zájemců o dotaci, protože není v silách žádného PC, aby povinné přílohy nahrál v tak rekordním čase, jak je uváděn v seznamu registrovaných žadatelů. To jsme dělali a já nevím, proč pan Bartoš to nedělá okamžitě. Jako malotřídní škola je naším cílem modernizace multimediální a jazykové učebny, zajištění bezbariérovosti, bezbariérové sociální zázemí a kompletní konektivity školy. Píše: Náš projekt je další etapa už realizované výstavby. Má logickou návaznost. Bez jeho realizace nemůže škola plnohodnotně fungovat. Nastavený systém, kdy v jeden okamžik je otevřena výzva, spuštěn příjem žádostí a zveřejnění teprve podmínek výzvy, považujeme za zhoubný. Konkrétně pro výzvu pro základní školy, kde je evidentně obrovský převis žádostí oproti alokaci, je tento systém zcela nevhodný. Celou anabázi výzev pro základní školy, zcela jsme v tomto textu vynechali několikerý posun výzev, změny zásadních podmínek na poslední chvíli a podobně, vnímáme jako selhání Ministerstva pro místní rozvoj. Vyzýváme tímto IROP ke zvážení výrazného navýšení finanční alokace výzev. Všem ředitelům základních škol jde v první řadě o kvalitu vzdělávání žáků. Domníváme se, že základní školy by neměly být stavěny do role závodníků absurdní klikací soutěže. - No, klikání. - Kdy vítězem je ten, který nerespektuje doporučení poskytovatele dotace a žádost vyplní méně kvalitně, ale o to rychleji. Potom je tady základní škola Jičín.
cz loni v dubnu prohlásil - cituji: "Nešel bych tudy, cestou zvyšování hranice věku odchodu do důchodu. Chápu, že se zvyšuje doba dožití, ale na druhou stranu si musíme říci, jaká je kvalita života ve vyšším věku. Ale říkat to paušálně všem ve všech profesích podle mě nejde. Když je člověk po celém dospělém životě v práci opotřebovaný, roste pak i riziko pro lidi, kteří jsou na jeho práci závislí. Paušálně zvyšovat věk odchodu do důchodu tedy nechci." No a jaká je realita v podání ministra Jurečky? Obojí je u vysokého ústavního činitele dost tristní. A bohužel je to jev, který se v poslední době týká více členů vlády i jejího premiéra. Dámy a pánové, když v SPD hovoříme o reformě důchodového systému, nemáme na mysli totální změnu jeho architektury od průběžného systému k fondovému, tedy k povinnému spoření na důchod v soukromých penzijních fondech. Máme na mysli reformu v oblasti daňové a sociální politiky, která dlouhodobě výrazně podpoří porodnost v pracujících rodinách a následně povede k citelnému zvýšení životní úrovně těchto pracujících rodin a poskytne jim veškerý servis k tomu, aby se nebáli mít tři i více dětí. Bavíme se tedy i o politice bydlení, o zajištění dostatečných kapacit ve školách a ve školkách, o vytvoření podmínek pro hladký návrat rodičů pečujících o nejmenší děti po rodičovské dovolené do zaměstnání, o částečných pracovních úvazcích. Naopak jak víme, tak Fialova vláda zásadně zhoršuje dostupnost bydlení, a to i rodinám s dětmi. Omezení slev na pracujícího manžela, manželku, zrušení školkovného. No úplně neuvěřitelné! Takže to, co já tady... to, o čem tady hovořím, o té reformě, kterou navrhuje SPD, tak to by byla ona potřebná reforma, která v dlouhodobém horizontu povede k zajištění dostatečného počtu plátců důchodového pojištění, kteří bez problémů ufinancují důchody budoucích seniorů a invalidů, bez zvyšování povinných pojistných odvodů či daní. To, že průběžný penzijní systém může bez problémů a deficitů velmi dobře fungovat, vidíme mimo jiné na příkladu sousedního Rakouska. Píše o tom třeba docent Valenčík a další odborníci. Průběžný důchodový systém a jeho účet je v Rakousku dlouhodobě vyrovnaný a zatěžuje ty, kteří do něj přispívají, výrazně méně než u nás. Výplaty z něj jsou ve vztahu k pojistným odvodům naopak procentuálně vyšší než u nás. Rakušané, kteří odejdou do důchodu dobrovolně později, než činí jejich zákonem daný důchodový věk 65 let, se mohou těšit na výrazně vyšší penzi než ti, kteří odejdou do důchodu standardně. Výše důchodu v Rakousku závisí na předchozích pracovních příjmech a získaném počtu let pojištění. Mimochodem tady bych rád upozornil, že návrh zákona na uzákonění minimálního důstojného důchodu na hranici minimální mzdy tady SPD předložilo. Nedá se za ně žít. Ale můžeme o té hranici diskutovat. Při výpočtu důchodu je navíc mnohem menší redukce než v České republice a strop pro výpočet starobního důchodu je rovněž poměrně vysoký. Čili rakouský důchodový systém je ještě mnohem zásluhovější než český a více zohledňuje předchozí pracovní příjmy seniorů. Namísto vládních experimentů, které nevratně poškodí současné i budoucí důchodce? Ale evidentně ani této analýzy a zapracování dobrých modelů z vyspělého zahraničí, ani toho není Fialova vláda schopná. Místo toho se Fialova vládní pětikoalice soustředí pouze na to, jak naopak z České republiky vytáhnout maximum peněz na americké zbraně a pro Ukrajinu a Ukrajince. Současně Fialova vláda tuhle zemi vrhá do ekonomického kolapsu. Průběžný schodek státního rozpočtu za rok 2023 dosáhl koncem května rekordní historické výše 271 miliard korun, přičemž celkový schodek státního rozpočtu za celý letošní rok má dle platného zákona činit 295 miliard korun. A i tak už tento schodek je úplně astronomický a nevídaný.
Podařilo se to až na jednom z posledních hlasování tehdejší končící Sněmovny. A jsem za to rád, že se to podařilo, protože tím sice neřešíme příčinu, tu řešíme rodinným vyměřovacím základem, ale řešíme ten důsledek. Důsledek, kdy systém trestal naše maminky, babičky, které vychovaly nás, současnou produktivní generaci.
Děkuji za slovo. Já si myslím, že hlavně ekonomická situace a z ní inflace je právě příčinou toho, proč se vláda snaží snížit valorizaci důchodů pro naše seniory. Takže pane ministře, je to inflace, nejsou to ti senioři, kteří jsou tím důvodem. Je tedy jasné, že rozpočet na letošní rok je zcela nereálný, na což SPD upozorňovala již od samého začátku jeho projednávání ve Sněmovně. Navrhuje se v něm například snížení platových tarifů státních zaměstnanců o 5 % nebo odložení plánované valorizace plateb za státní pojištěnce, což již způsobilo stávkovou pohotovost pracovníků ve zdravotnictví. Podle Eurostatu máme třetí nejvyšší inflaci v Evropě vůbec a Česká republika je jednou ze tří zemí Evropy, které nemají hospodářský růst zpět na úrovni před covidovou krizí. Vláda přitom vybrala z důvodu dvouciferné inflace nad rámec celkově již více než 200 miliard korun na daních. Ministr financí Zbyněk Stanjura je nekompetentní a měl by jako správce státní kasy okamžitě odstoupit a s ním celá vláda. Problémem této vlády je, že dneska řešíme důchody a snížení valorizace důchodů, a jsou to právě veřejné finance a ekonomická situace, protože řízení veřejných financí vládou Petra Fialy je v naprostém rozkladu. My jsme jako hnutí SPD nesouhlasili s tímto návrhem rozpočtu a hned jsme říkali, že čísla, která si tam ministr financí Zbyněk Stanjura namaloval, jsou nereálná jak z hlediska příjmů, tak z hlediska výdajů, a jsme v situaci, kdy se celá věc potvrzuje. To ovšem drasticky prohloubí rozpočtový deficit. Na astronomickém schodku se podílí zejména diletantsky nastavené a nadhodnocené kompenzace obchodníkům s energiemi. Bohužel jsou na to smlouvy, které tato vláda musí nebo chce dodržet. Dramaticky narostl i objem dotací vyplácených dalším soukromým podnikatelským subjektům a výdaje na obsluhu státního dluhu. Problém je tedy zjevně někde jinde. Problém je na straně rozpočtových výdajů. Vláda ovšem vůbec neplánuje skutečné a razantní šetření, včetně šetření výdajů na svůj provoz a na provoz státní byrokracie.
A vy jste udělali pravý opak. Všechno jste podpořili a zpět výměnou jste získali žalostně málo. Snad jen ty povolenky zdarma pro teplárny, ale já chápu, že je tam Topolánek, tak nevím, co tam bylo, jaká motivace. Vy jste měli pokračovat v nastaveném směru a zajistit, aby se české zájmy dostaly i do prováděcí legislativy, což se nestalo, a klidně blokovat Evropskou unii po nezbytnou dobu. Většina zemí Evropské unie čas od času bouchne do stolu - a není to jen Maďarsko, jak se někdy říká. Rozdíl je v tom, že ty velké státy to nemusí dělat tak nahlas. A vy jste měl trvat alespoň na jedné z následcích věcí: Zastropovat emisní povolenky v čase. A já jsem v září 2021 říkal 30 eur. Prosadit možnost financovat jádro z Modernizačního fondu. A nic z toho není. V podstatě nic, šli jste na ruku Evropské komisi. Dokonce Ursula von der Leyen chválila české předsednictví, že mu jde klimatická politika. Ano, v čase, když ona byla zvolena za předsedkyni Evropské komise, tak samozřejmě ten parlament byl totálně zelený. Schválili jste, že jich bude méně, tak logicky je vyšší cena. Nezastropovali jste cenu, rezerva - nástroj pro korekci ceny povolenky použitelný až po půl roce extrémně drahých povolenek. Průmysl přijde o povolenky zdarma výměnou za zavedení klimatického cla, které se bude opírat o pravdivost certifikátu z třetích zemí a pro kritické zboží. Schválili jste zavedení druhého trhu s povolenkami pro rodiny. Takže naši lidi budou platit povolenky pro rodiny, které jezdí autem a sami si topí. V okolních státech to není. Nechápu to. Zákaz spalovacích motorů. A já nevím, jestli ta Hubáčková neměla mandát, ale to je vaše zodpovědnost. Já vím, že nemluvila anglicky, ale to je jedno. V březnu 2023 Ursula von der Leyen prohlásila, že jaderná energie není strategická po dosažení EU klimatických cílů. No to je neuvěřitelné. Oni by chtěli všechno za nás rozhodovat. A vy jste tam měl bojovat za naše zájmy jako svrchovaný premiér České republiky. Rozvoj jádra je součástí energetické strategie. Žádnou neměl. Žádnou neměl. Akorát ti novináři nenapíšou, že ve finále tendru na Temelín byl Rosatom, ano, vážení občané, spoluobčané, Rosatom a Westinghouse. A vy jste seděl v té vládě i s panem Stanjurou. A tady když připravoval kolega Havlíček ten tendr, tak jsme, ano, dělali bezpečnostní audit. Opak je pravdou. Takže to předsednictví. Nechápu, proč se Ursuly bojíte, proč jste tam neprosazoval naše zájmy. Zákaz spalovacích motorů 2035, rozšíření emisních povolenek na domácnosti. Tohle všechno je negativní dopad. A pokud to Hubáčková podělala, no tak máte možnost to napravit a dát si to do programu do evropských voleb. My to určitě tam budeme mít. Proč? Takže půlka!
Nebudu to rozebírat detailně, s podrobnějším výkladem vystoupí pan ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Já bych chtěl spíš využít tento prostor, abych trošku obecněji stručně představil, o co v této debatě jde, proč je to důležité a proč je důležité, abychom tomuto všichni věnovali náležitou pozornost. Ty debaty o rozpočtu a o tom, co je to populismus, a to, co tady všechno zaznívalo, to můžeme vést někdy jindy. První věc, která tu musí zaznít a kterou si musíme všichni uvědomit, je to, že důchody dnes představují zdaleka největší výdaj státního rozpočtu. A to je taky důležité - dokonce ani na nezbytná sociální opatření, jako jsou třeba rodičovské příspěvky nebo přídavky na děti. Jsme po mnoha letech první vláda v České republice, která řeší dlouhodobé problémy a systémovou zátěž České republiky. Ano, není to jednoduché, není to populární, proto to také populisté nedělají, ale my to děláme a jsme první vláda, která se dlouhodobými problémy - po dlouhé době - dlouhodobými problémy a systémovou zátěží České republiky zabývá. A máme také výsledky. Stačí se podívat, jak se nám navzdory všem neočekávaným výdajům s energetickou krizí daří proti předcházející vládě snižovat deficity státního rozpočtu. A to je také důležité, protože to je předpoklad pro další rozvoj a prosperitu České republiky. Pokud jde o důchody, tak chci také připomenout, že za naší vlády rostly důchody nejvíce v historii. Průměrný důchod letos přesáhne hranici 20 000 korun. Důchodci, senioři, a to je dobře, se stávají jedinou společenskou skupinou, která má plně kompenzován růst inflace. A proto jsme ji připravili. A v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše z června 2019 preambule, jaké jsou hlavní strategické směry: Za prvé. Chceme důchodovou reformu. Chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí. Žádná důchodová reforma. Ani náhodou. Já nepopírám, že to je náročný úkol a je to taky nevděčný úkol, to vidíme. Ale zároveň je to nutný úkol. A i v tomto případě jsme první vláda, která o reformě nejenom mluví, ale která konkrétně koná. Kdybychom ho řešili před pěti lety, kdybych ho řešili před sedmi lety, tak to řešení je mnohem jednodušší, než když k tomu přistupujeme my teď. A toto věčné odkládání, ty věčné výmluvy, že to nejde, a tam to ta způsobila a ta druhá paní a tamhle se to nepovedlo a ti, kteří měli přijít, nepřišli... To věčné odkládání nás bohužel všechny poškodilo. Myslím, že i z toho je vidět, že to je do značné míry vyvážený kompromis a že ten náš přístup k tomu je odpovědný. Fakt, že Česko potřebuje reformu penzijního systému, ten fakt je zcela zřejmý, a proto mi dovolte, abych tedy velmi stručně představil argumenty, proč je to právě naše reforma, která je v té dnešní situaci tou správnou odpovědí na problémy, které máme.